Copak to nevidíme, nevnímáme? A my bychom měli být ti, kteří hledají ty mosty mezi těmi rozdělenými skupinami lidí a snažíme se je spojovat. Protože co může být horšího pro zemi bez rozdílu politického naturelu, než když je společnost rozdělena? A rozdělena je na bázi covidu. Co se týče toho zákona, který je před námi, a těch debat, které se rozviřují. Ale vždyť přece my jsme součástí nějakého světa, nějaké Evropské unie. A opravdu si myslíte, že ostatní státy budou jiné než Česká republika? My tady můžeme být absolutně svobodní, jak navrhují kolegové. Nemáte, zpátky, anebo proveďte si test. Čili dávat všechno dohromady a tvořit tady nějakou představu občanům, že Česká republika bude ten ostrůvek svobody ve světě, je mylná představa a mylné naděje. My můžeme maximálně pro naše občany udělat to, že ta svoboda u nás v České republice bude maximální, protože si jí všichni vážíme a chceme, aby občané rozhodovali sami o sobě v co největší možné míře. Máme tady instituty, které pro nás to rozhodování mají ulehčit. My tady řešíme možná jednu vakcínu, která je nevyzkoušená, novátorská, absolutně i v odborné společnosti vnímaná jako novinka. Ale jsou tu i klasické vakcíny realizované klasickými postupy a musíme zohledňovat tady tyto roviny. A i stát bude stát před tím vlastně, jakým směrem se vydat. To rád zdůrazním.
Zde jsme zařadili bod Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám jedinou přihlášku, a to je pan poslanec Pavel Žáček.
V zásadě jde o to, aby novela negativně nedopadla právě na hasičský sbor a jeho příslušníky a měla skutečný, a nikoliv jenom iluzorní přínos. Ano, na to zcela jistě má právo a já to vůbec nezpochybňuji. Pokud se jedná o to, že prováděcím předpisem vznikne jeden formulář, tak tomu moc nevěřím. V čem spočívá ono zjednodušení? Nebude se dělat fotodokumentace, nebo co se bude dělat? Proč mi ale neposkytl zmíněnou statistiku reálných nákladů? To se týká informace v tiskopise pro pojišťovnu. Ale pane ministře, tímto způsobem uvažovali v minulosti komunisté. Stát má pravdu a teď to, občane, vyvrať. Možná jen státu. Co občan, ptám se znovu a stejně jako včera? Jak se to bude dělat? Jak má hasič zvládat vnímat kontext nutný pro možnost uzavření zásahu? Nebude hasič riskovat postih? Jde mi samozřejmě o ochranu zasahujících hasičů včetně těch dobrovolných, kteří nebudou vědět, zda jsou chráněni zákonem, či nikoliv. A obdobně, pan ministr nás sice na výboru ústně ujistil, že pojišťovny s navrženým postupem, to znamená zde prezentovaným zjednodušením administrativy, souhlasí, ale na papíře to nikde není. Souhlasí všechny zainteresované pojišťovny, nebo jen některé? Verifikace tohoto tvrzení, kterému můžeme věřit, ale také nemusíme, díky tomu nemám.
Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. S faktickou poznámkou jsem zde měl pana poslance Ondráčka, takže pokud má zájem, prosím.
A bohužel je velmi mrzuté, že média, která jsou často na místě, dají hlas právě těmto lidem a svými neobjektivními informacemi pak poškozují dobrou práci policie - pardon, Hasičského záchranného sboru, omlouvám se.
To je bod číslo jedna. Já tam zdůrazňuji to slovo dobrovolné, protože jsme jak v našem expertním týmu, tak také v diskusi i s našimi voliči vnímali tu určitou rozpolcenost, která na tuto otázku je, a jsem hluboce přesvědčený o tom, že za dané situace je potřeba, aby toto očkování bylo dobrovolné. A v podstatě tady od některých z nich v tom jejich zdůvodnění zaznívalo i to, že to očkování bude škodlivé. Nevím, jestli si to uvědomili. Já jako lékař mohu říci, a nejsem ani vakcinolog, ani epidemiolog, jsem pouhý ortoped, tak musím říci, že si průběžně čtu k tomu odbornou literaturu, která se k tomu stále a stále objevuje, a chápu laickou veřejnost, že v tom nemá jasno. Ona v tom nemá úplně jasno ani ta odborná veřejnost. To v tuto chvíli nikdo neví nebo respektive rozhodně to nevíme my tady v Poslanecké sněmovně a nevysílejme tento signál k našim občanům. Tady mám velký apel směrem k panu ministrovi zdravotnictví. A pokud mohu říci svoji zkušenost, a teď budu mluvit jako lékař i jako občan této země, já se nechám naočkovat. nechám se naočkovat a přiznám se, že jsem se proti chřipce nechal historicky naočkovat jednou, ale proti tomuto onemocnění se nechám naočkovat, a ne kvůli sobě jako osobě, ale kvůli tomu, že mám ve svém okolí zranitelné osoby. Mám svého tatínka, který má už řadu onemocnění, mám řadu dalších. Je to moje svobodné rozhodnutí, rozhodně ho nikomu nevnucuji, ale je potřeba se na to dívat i optikou právě toho, že každý z nás si to musí nakonec rozhodnout sám. Dejme tuto šanci našim občanům, ať se dobrovolně rozhodnou, ale nevnucujme jim tady názory ani z té strany, ani z té strany druhé. Opravdu je to na nich a my bychom jim jenom měli připravit tu půdu na to, aby to jejich rozhodnutí bylo skutečně svobodné. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Do obecné rozpravy jsou ještě dvě přihlášky. Nejprve vystoupí pan poslanec Václav Klaus, protože písemná přihláška má přednost, poté paní poslankyně Olga Richterová. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jen velice stručně za Piráty. My jsme původně chtěli, aby byla začleněna ta náhrada újmy, tak se stalo. Trváme na principu dobrovolnosti jako všichni tady, ten je naprosto jasně deklarovaný, tam není problém. Co nás jediné zajímá velmi, jsou praktické otázky. Protože ono to není jen tak vlastně několik milionů lidí dobrovolně naočkovat. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak budeme hlasovat pro tu dobrovolnost, protože je v pořádku to deklarovat, ale zdůrazňujeme, že prostě to z toho právního řádu vyplývá, tak jak to bylo napsané, to je zřejmé a nebylo by to nezbytně nutné. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nemá pan ministr, paní zpravodajka. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.
Nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím. Už jste řekli, co jste chtěli. Děkuji. Takže já vás všechny odhlásím. Koukám, že nikdo nedobíhá do sálu. Návrh byl zamítnut. Tak prosím. Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra? Tak. Přikročíme k bodu Návrh usnesení byl schválen. Prosím.
Já si dovolím navrhnout zkrácení doby na vystoupení jednotlivých poslanců v obecné i podrobné rozpravě na jedenkrát pět minut.
Návrh byl přijat.
Po úvodním slově paní náměstkyně a poslance Jana Bauera výbor pro sociální politiku V. zmocňuje mě, abych toto stanovisko řekl na půdě Poslanecké sněmovny, což tímto činím, a ve spolupráci s legislativním odborem provedl příslušné legislativně technické úpravy, které žádné zatím nejsou.
Dobré odpoledne všem. Kdo je proti? Já vám děkuji. Není tomu tak. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu, do které také nemám žádné přihlášky. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Není tomu tak. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak, takže rozpravu ve třetím čtení končím. Není tomu tak.
Nebyl podán žádný návrh, není žádný legislativní technický návrh, proto se vypořádáme s tímto návrhem zákona pouze jedním hlasováním, což je hlasování o návrhu zákona jako celku.
Já vám děkuji. V hlasování číslo 125 je přihlášeno 96 poslanců a poslankyň, pro 85, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovatelce. Kdo je proti? Návrh byl schválen. Předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Přeji dobré odpoledne a budu velmi stručná. Samozřejmě že hrozí obava, jak to bude dál, kdyby ta epidemie narůstala. To je podstata tohoto návrhu, a umožňuje tudíž vládě na nezbytně nutnou dobu povolat policisty v případě, že by se ta situace zhoršovala. Takže prosím o podporu tohoto zákona, protože souvisí bezprostředně s bezpečnostní situací tohoto státu.
A než dám slovo zpravodaji, tak požádám sněmovnu o větší klid. Děkuji.
- My jsme se s některými kolegy o tom pěkně pohádali. Neztratil, to bych nikdy neudělal. A co když není karanténa blbost? Tak já si myslím, že karanténa blbost není, že karanténa je důležitá, vždycky mě to takhle učili. Takže karanténa není blbost, věřte tomu, nebo nevěřte. Pak ale si myslím, že je korektní, abych těm, co byli očkovaní, řekl: No a vy v karanténě být nemusíte, vy jste očkovaní. - Vy v tom vidíte nějakou diskriminaci? Vy v tom vidíte šikanu? A poslední námitku, kterou mám. Tak přátelé, vy si opravdu myslíte, že všemi jinými zákony, kde není povinnost, kde je dobrovolnost, můžeme porušovat základní lidská práva a svobody a Ústavu? A jenom tímto zákonem ne? To znamená, v případě spalniček a jiných dobrovolných očkování můžeme porušovat lidská práva - jenom do nich!, můžeme porušovat lidské svobody - jenom do nich!, a tady v tomto jednom případě ne? A ne se opírali o berličky nějakých paragrafů v nějakých zákonech. Ty to nezajistí. To je naše povinnost.
Budou následovat faktické poznámky. Omlouvám se, před paní poslankyní Karlou Maříkovou se přihlásila ještě paní poslankyně Věra Adámková, abychom dodržovali pořadí. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Chtělo by to tady nějakou velkou desku, na které bychom mohli ty své argumenty prezentovat. Bylo by to na úrovni 21. století, ale to bohužel musíme změnit jednací řád. Tak bychom se možná mohli sejít a vytvořit nějakou expertní skupinu na to, abychom si tady tyto svoje argumenty zveřejňovat mohli. Prosím vás, jaký hoax tady přednesla paní kolegyně Maříková nebo já? Naše návrhy hovoří jenom o tom, že chceme něco přidat do toho zákona, co by vyslalo signál občanům, přesně tak jak jste říkal, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, že tato Sněmovna nedovolí porušování lidských práv. A lidé to nechápou tak exaktně jako vy, že samozřejmě ta lidská práva jsou neporušitelná. Oni mají strach, že se je někdo porušovat chystá způsobem, se kterým nesouhlasí, a vidí to v té západní Evropě. Takže vyšleme ten signál, že o tom víme, nic nás to nebude stát, bude to jenom jedna nebo dvě věty v tom příspěvku. A opět stejný argument jste použil jako vážený kolega pan Luzar. Mně je úplně jedno, co se děje v Anglii, a je mně úplně jedno, jestli student, který chce na nějaký pobyt v Anglii, se nechá dobrovolně vakcinovat. Já jsem pro svobodu očkování.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana profesora Válka vaším prostřednictvím. Už jsem byl, pane profesore, ve svém životě všechno. Ale podle vás tedy šílencem jsem. Hnízdil nebo doktorka Peková nebo profesor Pirk, které jste mediálně nechali zašlapat do země, aby už se neozývali.
Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková a pan poslanec Vlastimil Válek. Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, po něm paní poslankyně Helena Válková.
Byl jsem docentem, jsem profesorem, obojím jsem byl rád a kdo ví, co budu za pár let, a vůbec mě to neuráží, naopak. Tak nás to učili na vysoké škole, tím pádem já si docentů nesmírně vážím a děkuji za to. Já když jdu po klinice, tak zaměstnanci volají "bacha, stresor jde!" a utíkají. Takže jsem považován na svém pracovišti, bohužel, je to moje chyba, za šílence a nepovažuji to za žádnou špatnou vlastnost.
Děkuji za přesné dodržení času a za ty otázky a prosím pana ministra o odpověď.
Dobrý den, dobré odpoledne, vážený pane poslanče, pane předsedající. Ty informace, o kterých mluvíte, asi tedy čerpáme z velice podobných zdrojů. Já je tady také vím jenom z médií, nevím o konkrétních podmínkách toho programu ani o nějakých konkrétních dalších zkušenostech. Nicméně je pravda, že zákon o veřejném zdravotním pojištění zakazuje poskytovatelům zdravotních služeb přímo od pojištěnce přijímat nějaké dodatečné finanční plnění za zdravotní služby, které jsou hrazené, což není tedy tento případ, protože tam jsem to pochopil tak, že to není přímo spojeno s nějakou platbou. Nicméně podle dostupných informací je většina takto nabízených zdravotních služeb hrazených z toho zdravotního pojištění upřednostňována. Tato smlouva totiž mimo jiné stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb nesmí zhoršovat dostupnost zdravotní péče hrazené pojišťovnou přednostním poskytováním péče hrazené jiným způsobem. Nicméně jestliže by to takhle bylo, jinými slovy, kdyby někdo, kdo má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, část svých klientů na základě nějakého benefitu upřednostňoval před někým jiným, potom tu sankci vyplývající ze smlouvy může uložit ta zdravotní pojišťovna, které se to týká, jejíž smlouvu porušil. Jestli v tomto případě ale dochází ke zhoršení dostupnosti pro jiné pacienty, nebo nedochází, to já teď neumím posoudit, a je to tedy na posouzení té zdravotní pojišťovny. V případě, že tomu tak není, potom ani pojišťovna, ani Ministerstvo zdravotnictví nemá možnost nějakou sankci uplatnit.
Děkuji. Prosím.
Tak jestli tedy dáte aspoň nějaký podnět vůči zdravotním pojišťovnám, aby to případně prošetřily, z pozice ministra. Prostě říkat někomu když tady budeš v našem prémiovém klubu, tak my ti zařídíme prémiovou službu ve zdravotnictví, tak to mi přijde těžce nefér.
Máte slovo.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
To je koncepce, která byla dříve vyhodnocována na půdě parlamentních a senátních výborů, a v posledních letech, pokud vím, to plnění nikdo nehlídal a neřídil. Jsou to veřejně dostupné dokumenty, z těch vycházím. Pak jsem konzultovala samozřejmě i věci související se státní službou, a tam opět má ministerstvo velké pravomoci, protože má státního tajemníka a ten řídí činnosti související se zajišťováním těch organizačních věcí.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď a poprosím poslance v sále, jestli by přestali diskutovat mezi sebou, tím, jak je nás tady málo, tak je všechno slyšet.
Já tím nijak nezlehčuji jejich odpovědnou práci a to, že jsou v současné době přetíženi a že se všichni snaží pracovat skvěle. Nicméně v období boje s epidemií se to ukázalo jako situace, která není dostatečně efektivní, a v podstatě jejich koordinace prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví je značně obtížná. Vy jste zmínila ty dvě cesty, které v současné době existují, a ony sami o sobě to popisují.
Bazény a akvaparky v tomto roce byly celkem 118 dní zavřené. Ve třetím stupni podle té tabulky by mohla být u vnitřních akcí a krytých bazénů kapacita 10 osob, tedy může tam být pouze 10 osob, v druhém stupni je to 50 osob a v prvním stupni je to 100 osob. Navrhla dotační program COVID - Bazény, který by právě mohl využívat tak, aby ty bazény nemusely zavřít, aby zkrátka nezkrachovaly a aby měly nějakou podporu, protože se může stát, že některé bazény toto zkrátka z finančního hlediska nezvládnou.
Poprosím o větší klid v sále. Vítám příchozí ministry, a pane ministře, máte slovo k odpovědi.
Dobrý den všem ještě jednou. Děkuji za dotaz. Co se týká těch programů, tak byla možnost čerpat program Nájemné pro bazény. To znamená, pokud někdo byl v nájmu, tak si mohl vykompenzovat po dobu zavření 100 % nájmu. Jinými slovy vlastně jsou na té úrovni většiny podnikatelů, kteří měli zavřeno, a nejsou v té skupině nějaké další specifické podpory. My jsme tu specifickou podporu opravdu dávali už jenom těm skupinám, kde jsme viděli, že neměly možnost dosáhnout na podporu jinou. To znamená, pro ně jsme vytvořili právě tuto specifickou podporu, která svým způsobem jim vykompenzovala to, co by oni nikde jinde nezískali.
Jak tady hájil podporu pro živnostníky, s tím naprosto souhlasím. Je to cca 600 tisíc korun. Ano, mohli čerpat, využít program na podporu zaměstnanosti Antivirus nebo požádat o příspěvek na komerční nájem.
Děkuji. Pan ministr bude reagovat.